Všichni víme, že je to zlo. Slyšeli jsme, že je potřeba to nějakým způsobem redukovat, snížit je. Takže tady máme nějaké slova a naprosto odlišné činy. Pytel na mrtvoly, že jo? Protože ta instituce má být vzorem profesionality. To znamená, i ta diplomacie už jaksi přestává být profesionální. A já na závěr bych shrnul, proč vlastně budu hlasovat pro nedůvěru vládě, takové shrnutí jako na konci hodiny těmi základními body.
Nyní vystoupí pan poslanec Roman Kubíček a připraví se pan poslanec Jaroslav Bašta.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Na tomto místě jsem podával pozměňovací návrh, který se týkal toho, jakým závažným problémem může být odpojení od elektrické energie či plynu pro osoby zranitelné. Jsou to osoby v důchodovém věku, samoživitelky, invalidé a tak dále, a tak dále. Představil jsem tady dva poměrně jednoduché pozměňovací návrhy, které byly i koalicí nějakým způsobem kvitovány, a bylo mi slíbeno, že do konce roku 2022 bude připraven vládní návrh, s tím, že k tomu vládnímu návrhu bude dopracovaná kompenzace z dílny ministra práce a sociálních věcí Jurečky. To byl ten důvod, proč se to mělo udělat. Návazně na to měly prováděcí vyhlášky vlády upravovat dle nastalé situace tyto věci. Ono s nějakou fixací jednotlivých tarifů nedocházelo k velkému a významnému navyšování plateb měsíčních, nicméně to vyúčtování od měsíce ledna do měsíce března bude chodit a věřím tomu, že určitému procentu domácností může způsobit problémy. A podle stávajícího energetického zákona, pokud tam nebudou uhrazené nedoplatky, tak ten distributor má v globálu povinnost do 30 dnů toho odběratele odpojit. Takže můžou být první vlaštovky. A nejsme připraveni na to, jak jim pomoci. Můžete říkat, že budou ti lidé si žádat o nějaké dávky, budou to nějaké podpory z Ministerstva práce a sociálních věcí, zajisté. Bude to možné, bude to postihovat určitou část a toto prohlubování může neustále narůstat. Podle posledních informací se do určitých finančních problémů dostává až 20 % domácností České republiky. To už je poměrně významné číslo. Je to nejvyšší náklad, na který nejsou připraveny. Já myslím, že to je akceptovatelné z mé strany. Já jsem tady na vás neútočil, já jsem tady měl trošku připraveno delší něco o energetice, ale už jsme to tady slyšeli asi devětkrát, tak si myslím, že není potřeba to neustále připomínat. Ale prosím o to, abyste tlumočili vašimi ústy mé přání a ten slib, který zde byl učiněn.
A já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Jaroslav Bašta a připraví se pan poslanec Igor Hendrych.
Děkuji za slovo. Takže já bych k tomu měl ještě jednu závěrečnou poznámku.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Takže tady jenom zůstává taková pachuť, že prostě někdo tady má šifrovaný telefon. To je také jeden z důvodů, kdy prostě já nemůžu pro tuto vládu hlasovat. V loňském roce bylo spácháno celkem 150 vražd. Když se podíváme na celkový počet registrovaných trestných činů v České republice, tak v roce 2022 policie registruje 181 991 trestných činů. Vydělím to 36, vyjde mi 500 trestných činů na den, vydělím to počtem hodin a mám 21 trestných činů za hodinu. Není bezpečno, začíná být nebezpečno na území České republiky, bohužel, přestože se policie snaží. A ono když ty lidi nemáte, tak samozřejmě s tím nic neuděláte. Prostě ti policisté tam někde chyběli. Já mám hřích tadyhle tu státní vlajku, tu ukrajinskou vlajku a ten pytel s tím Eskymákem, nebudu říkat ruským prezidentem, protože fakt je to až nedůstojné. A oni říkají - pan ministr vnitra Rakušan přišel s tím nápadem. A oni se měli podívat na tu rubovou stranu toho ministerstva vnitra, měli se zastydět. To už se nestihlo. Takže to se nestihlo, po těch 14 dnech se to sundalo, už se to nedá ani použít.
S opozičním okénkem to také nevypadá moc dobře, nedopadlo to moc dobře. To je pravda, to je jediný bod, který je na programu. A já za to děkuji. Takže to není ta absolutní nula. Vy jste kritizovali při schvalování rozpočtu s tím, že se tam pracuje, v té předchozí vládě, s příjmy, s kterými se nepočítá, kvůli kterým je potřeba změnit zákon. A teď jste udělali přece to samé, dokonce dvakrát. Nejprve těch 14 miliard za ty zvýšené platby za ty státní pojištěnce a pak ten windfall tax. Zvýšení zadlužení jste kritizovali, ale vy ho zvyšujete také. Což byla také jedna z nejčastějších kritik. Některé další věci potom jste dělali buď opožděně bez jakékoliv komunikace s opozicí, a to byla přece věc, kterou vy jste kritizovali v době covidu. Aby vláda více komunikovala s vámi jako s opozicí. A já si pamatuju, že tady byla různá setkání, kulaté stoly mezi ministry a opozičními lídry, hejtmany a podobně. A teď my navrhneme zastropování, vy řeknete, že to je populismus, a za 14 dní přijdete se zastropováním. Obchodování s emisními povolenkami jde opačným směrem. Kritizovali jste předchozí vládu ohledně daní. Snižovala daně. A byl tam ten covid. A to jakkoliv my jí vyrábíme tolik, že ji vyvážíme. A jak se stalo minulý týden, z těch všech návrhů, těch šesti bloků, jste prostě nezařadili ani jeden, ani na jednu tu problematiku jste nebyli ochotni odpovídat. To přece píší občané i vám. Pan ministr na to neodpovídal a potom při písemných interpelacích zabral dvěma písemnými interpelacemi dvě hodiny. Takže já to hodně zkrátím. Suma sumárum, mě to mrzí. Ale jak říkám, tato vláda a většina 108 poslanců dělá dost často to, co kritizovala na té předchozí vládě. Je před námi ohlášená změna programového prohlášení, což mimochodem je také docela důležitá věc, která tady nebyla tak často zmíněna. Prostě vy budete měnit programové prohlášení, protože nejste schopni dodržet všechno, co jste tam slíbili. Takže bych se možná chtěl zeptat - a je to spíš řečnická otázka, protože očekávám, že už jsou tady všichni, plný sál, už chcete hlasovat - jestli s tou změnou programového prohlášení přijdou i nějaké personální změny. Když se změní programové prohlášení, tak by s tím měla být spojena i nová důvěra. Dámy a pánové, já děkuju, že jste - za tu pozornost teď v půl dvanácté, maximálně jsem to zkrátil v respektu k vám, k zaměstnancům Poslanecké sněmovny, abychom tady nejeli přes další noc, a přeji vám hezké hlasování.
A já vám děkuji, pane poslanče. Není tomu tak. V tom případě nyní přistoupíme k hlasování a já předám řízení schůze.
K přijetí usnesení, kterým se vyslovuje vládě nedůvěra, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Já poprosím o ztišení. Jestliže se zdržuje hlasování, řekne "zdržuji se".
Zohledňujeme i situaci v myslivosti. Novela zákona o myslivosti je v plánu legislativních prací na letošní rok, takže s ní rozhodně počítáme. Mimo jiné se plánuje zavedení elektronického informačního systému, který by měl přispět k zjednodušení administrativy a komunikace spojené s výkonem práva myslivosti, a to jak na straně uživatelů a držitelů honiteb, tak orgánů státní správy myslivosti. V přípravě je také novela lesního zákona, která bude reagovat na aktuální výzvy v lesním hospodářství, zejména potřebu adaptovat naše lesy při probíhajících klimatických změnách. Dále se chci dotknout i fungování podřízených organizací a také národního podniku Budějovický Budvar. Ten v loňském roce zaznamenal významnou ztrátu odbytu na ruském trhu v důsledku válečných sankcí, ale tuto produkci byl schopen umístit na jiných trzích. I přes tato negativa však národní podnik je stabilní a jeho zisk bude příjmem státního rozpočtu. Fond a jeho podpory jsou primárně zaměřeny na malé a střední podniky, kterým se snaží svými programy zajistit podporu jejich podnikatelské činnosti. O smysluplnosti takové podpory hovoří vysoký multiplikační efekt. Nezanedbatelnou roli hraje PRGLF i v oblasti finanční podpory pojištění. A nyní se chci krátce věnovat produkci jednotlivých zemědělských komodit. Přestože agrární trh s komoditami musel čelit obtížným podmínkám spojeným s válkou na Ukrajině, podařilo se zajistit potřebné zásobení trhu agrárními a potravinářskými produkty. Nejvýznamnější živočišnou komoditou v České republice je mléko a chov dojnic. Dlouhodobě se jen mléko podílí více než polovinou na tržbách živočišné produkce. V České republice držíme objem produkce při současně vynikající kvalitě. Podle soupisu hospodářských zvířat byly stavy meziročně vyšší o téměř 15 000 kusů. Evropská komise v březnu loňského roku rozhodla o uvolnění mimořádné podpory sektorům zemědělské výroby nejvíce zasažených dopady války na Ukrajině. Výběr odvětví, která mají mimořádnou podporu dostat, byl v kompetenci jednotlivých členských států. V České republice ji dostaly tyto sektory, které dlouhodobě považujeme za klíčové a důležité, a to jsou producenti mléka, chovatelé prasnic, kuřat chovaných na maso, pěstitelé jablek a konzumních brambor. Úspěšně se zvýšil i vývoz řady komodit. Z rostlinných komodit vzrostl podle dat výrazně zejména vývoz zmíněné pšenice a olejnatých semen. Dovoluji si připomenout, že na naše území se pomalu sune epidemie prasečího moru z Polska. Naše dozorové orgány, zejména Státní veterinární správa, jsou proto v pozoru a vyvineme maximální úsilí pro eliminaci škod. V tomto využijeme všech zkušeností, které jsme získali před několika lety s bojem při výskytu prasečího moru na Zlínsku, a věříme, že se nám podaří zamezit infikaci chovu. Bohužel však přes veškerá opatření se nám nepodařilo zamezit zavlečení ptačí chřipky a její rozšíření na území našeho státu. Jeden z letošních případů se týká velkochovů na Tachovsku. I přes maximální snahu majitele farmy a zaměstnanců a za významné podpory Státní veterinární správy se nepodařilo zabránit rozšíření nákazy do všech hal postiženého provozu. Kromě postiženého velkochovu musely být desetitisíce zvířat utraceny i na jiných farmách a v malochovech. Podobně postupujeme i u investičních dotací. Naše podpora musí jít tam, kde zemědělství, lesnictví či rybářství tvoří podstatnou část ekonomické činnosti. Spolu s tím průběžně pracujeme na snížení byrokratické zátěže. Jsme si vědomi toho, že zahlcenost papíry omezuje čas na vlastní podnikání. Proto v rámci nám daných mantinelů z Evropské komise neustále revidujeme požadavky na kontroly a dokladování tak, aby bylo zajištěno hospodárné nakládání nejen s unijními prostředky, ale zároveň jsme žadatele neobtěžovali více, než je skutečně nezbytné. Ruku v ruce s tím jde větší digitalizace rezortu. Věřím, že na konci tohoto funkčního období již bude zřejmé, jak podstatné kroky jsme v tomto směru učinili. Pro příklad dejme LPIS, jeden ze základních informačních nástrojů pro výplatu zemědělských dotací, případně Portál farmáře. Již nyní pomocí Portálu farmáře odchází automaticky hlášení na Český statistický úřad. A pokračujeme dál. Další důležitou součástí naší strategii je omezení využívání různých chemických prostředků při farmaření. Precizní zemědělství má jasnou budoucnost a dnes ještě více než kdykoliv předtím. Dnes růst cen chemických prostředků, který je způsoben prudkým růstem ceny energií, způsobil, že sami zemědělci po takovém omezení volají, protože chtějí, aby ušetřili. A my jsme připraveni jim pomoci. Podpoříme jejich investice do technologií precizního zemědělství. Půdu chceme chránit i tím, že její podíl spadající do režimu ekologického hospodaření bude kontinuálně růst. To je míra, která byla dlouho iluzorní, a je to nesporný úspěch této vlády, která svou péči o životní prostředí a o další pokolení skutečně myslí vážně. V rámci zákona o potravinách se podařilo novelizovat i zákon o zadávání veřejných zakázek, a to takovým způsobem, který přispěje k uplatnění místních potravin od místních výrobců na trhu České republiky. Snížili jsme například velikost půdního bloku na 10 hektarů u erozně silně ohrožených půd. Definitivně se tak na našem území rozloučíme s nekonečnými lány polí. Ministerstvo zemědělství podporuje moderní technologie a postupy nejen v podobě precizního zemědělství v rostlinné výrobě, ale i v oblasti živočišné výroby. V roce 2022 se podařilo zajistit genotypování u historicky nejvyššího počtu zvířat. To umožňuje zvýšit efektivitu šlechtění zvířat. S pomocí tohoto nástroje se tak českým chovatelům daří snižovat množství antibiotických léčiv používaných v chovech, a tím výrazně přispívat ke snížení antimikrobiální rezistence i v humánní populaci. Česká republika je se spotřebou antibiotik 50 mg na jednotku produkce výrazně pod průměrem Evropské unie. Do budoucna bude podpořena výstavba nových bioplynových stanic a produkce biopaliv druhé generace. Bioplynové stanice produkují bioplyn, který po úpravě na biometan může sloužit jako obnovitelná náhrada importovaného zemního plynu. Proto budeme intenzivně pracovat na tom, aby i naše zemědělství podalo svou pomocnou ruku a stalo se tak jistým zdrojem určitého podílu spotřeby paliv na území České republiky. Nikdy není pozdě začít a dnes jsme o to víc v tomto směru odhodlaní, když vidíme zrůdné činy a válečné hrůzy na Ukrajině způsobované naším kdysi dominantním dodavatelem fosilních paliv. Ne, rozhodně nechceme platit peníze do měšce, který financuje zvěrstva a své vlastní lidi posílá na téměř jistou smrt. A pojďme nyní od půdy ke krajině. V centru našeho zájmu jsou i pozemkové úpravy. Jejich prostřednictvím do krajiny přivádíme větrolamy, snižujeme náchylnost půdy k erozi, snažíme se o zadržování vody v krajině, obnovujeme polní cesty a další. Vzpomeňte si, když jezdíte po naší krásné zemi, že se tu a tam objevuje nové stromořadí, nová vodní nádrž na potoce.
Nyní je přihlášen pan poslanec Patrik Nacher a poté pan poslanec Vladimír Zlínský. Prosím, vaše dvě minuty.
Někdo o vás lže, vy ho dáte k soudu, vyhrajete. Vy o někom lžete, to vypadá, Aliance pro rodinu vás vybídne k omluvě, vy se neomluvíte, oni vás dají k soudu. A nám nejde o nic jiného než chtít po vládě, co tam vlastně chce rozšiřovat. Co tam chce rozšiřovat ve vztahu k těm dezinformacím? Protože jak vidíte, tak ten systém, když to jde přes čáru, tak funguje. Někdy pomalu, třeba v mém případě moc ne, ale já to i přesto překousnu. Co se od té doby změnilo, že najednou s ministerstvem pravdy, v uvozovkách, souhlasíte? V tom je totiž ta stálost toho politika. Že jsou některé principiální věci, za kterými má být bez ohledu na to, jestli je vládní politik, nebo opoziční. A to bych já potřeboval docela vysvětlit, ten posun z hlediska ministerstva pravdy. A poslední poznámka, názor, fakta, na ministryni Langšádlovou. Já když budu kritizovat třeba vládu, že podle mě nečiní dost v energetické politice , tak zase dostanu nálepku, že jsem proruský troll.
Ještě chvilinku počkejme, ať se to tady ztiší, ať má pan kolega prostor. Prosím.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Já si dovolím reagovat na paní ministryni Langšádlovou, vaším prostřednictvím. Bohužel naše současná realita je poměrně hodně komplexní, takže z toho důvodu se v tom nedokáže mnoho občanů nějakým způsobem orientovat a pak z toho vznikají omyly a dejme tomu dezinformace. Ale nemyslím si, že hybridně působí Rusko, Čína - hybridně působí všichni. Všichni, kteří mají data, všichni, kteří mají algoritmy, a všichni, kteří mají ty kanály, jakým způsobem ovlivňovat populaci, kterou chtějí nějakým způsobem manipulovat. A pokud zná psychologii davu, psychologii společnosti, tak dokáže celkem efektivně manipulovat s touto společností tak, aby dosáhl svých cílů.
A to je ten problém. Takhle byla šířena o Pirátech lež, co se týče nějakých absurdních migrantů do chalup - já jenom zdůrazňuji, že to byla absurdní lež, ale uvěřila jí téměř polovina národa. A já tady chci zdůraznit, že ale o těchto omluvách a prohraných sporech se téměř nikdo nedozví. A i když to soudy uznají, tak to nic nemění.
Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Mašek. Připraví se pan místopředseda Havlíček. Pane poslanče, prosím.
Tak celá řada z poslanců zde uvedla nějakou dezinformaci, která se jich týkala. Se mnou se taky veze jedna zásadní dezinformace už několik let. Mě se to dotýká, dotýká se to mého psa, dokonce do takové míry, že ten pes už z toho ani nespí.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokusit se vyslovit nedůvěru vládě je právem každé opozice, ale v situaci, v jaké se naše země nalézá, a v kontextu toho, jakým způsobem vláda Petra Fialy vykonává svůj mandát, považuji tento postup dokonce za povinnost. Co však osobně považuji za největší problém této vlády, je její absolutně nedostatečná a hlavně pomalá reakce na energetickou krizi. Při hlasování o nedůvěře se tak jako jindy budete zcela jistě opírat o svou jistotu 108 hlasů. Prohospodařili jste ji. Víte, hodit ručník do ringu není ostuda.
A dalším z přihlášených je pan poslanec Marek Novák. Pane poslanče, máte slovo.
Po čtyřech měsících jsme byli opět nuceni svolat za hnutí ANO, ale hlavně za naše občany další jednání o vyslovení nedůvěry vládě pětikoalice Petra Fialy. Ano, opozice to déle nevydržela a dnes vyjadřujeme nedůvěru vládě, která se nestará o občany našeho státu a věnuje téměř veškerý čas pouze sama sobě. Vládě, která nadřadila svoje zájmy nad zájmy občanů. Připomeňme si, co dělala tato partička v minulém půlroce. Chlubili se tím, že předsedají Evropské unii. Dostali také pochvalu. Pochvalu za práci pro Evropskou unii, nikoliv pro naši zem. Ceny plynu a energií se díky mírné zimě a obrovskému vzepětí obyvatel tak nějak vyřešily samy. Ceny záloh prostě stouply, přes ujišťování této vlády a jejího ministra přes katastrofy pana Síkely, a lidi sáhli do úspor a zatím se snaží platit. Otázka je, jak dlouho to ještě potrvá a jak dlouho to naši občané vydrží. Dopady inflace se podle vlády také asi tak nějak vyřeší samy. Podle toho, jak lidem docházejí peníze, tak méně nakupují. Dnes vlastně uvažuje o zvýšení daní. Přesně na to jsem tady na tom místě nedávno upozorňoval, když jsem vám říkal, že lidem dojdou peníze, přestanou nakupovat a státu budou chybět peníze z výběru daní. Vše nakonec odnese na svých bedrech občan a jeho úspory. Možná je to ona strategická komunikace, na kterou má pan premiér Fiala zbytečného ministra. Neuděláme nic. Ono se to nějak vyřeší samo a my se pak pochlubíme, jak to dobře dopadlo, podle metody kdo nic nedělá, nic nezkazí.